Stanovisko je doporučují. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl také přijat. Tím pádem bylo o všech návrzích hlasováno. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Je tomu tak.
Jen pro připomenutí. Navržená úprava se týká nejen zaměstnanců, kterým je náhrada za ztrátu na výdělku poskytována podle zákoníku práce, ale i vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, u nichž se rovněž v době, kdy jsou vedeni jako uchazeči o zaměstnání, považuje za dosahovaný výdělek výše minimální mzdy. Pozměňovací návrh doplňuje vládní návrh zákona tak, že by se měla při každé následné evidenci uchazeče o zaměstnání zohledňovat výše minimální mzdy platná v den jeho prvního zařazení do této evidence. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k pozměňovacímu návrhu je negativní, a to zejména z toho důvodu, že jeho přijetí by způsobilo rozdíly ve výši poskytované náhrady za ztrátu na výdělku mezi skupinami poškozených, aniž by k tomu existoval věcný důvod. Hrozí tedy, že se tito poškození budou muset obracet na soud a tam příčinnou souvislost náročně prokazovat. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní ministryni Jaroslavě Němcové a otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Víta Kaňkovského. Paní zpravodajka se také hlásí do rozpravy? Ne, do rozpravy ne.
Na druhou stranu i já jsem do toho vnesl jakýsi podnikatelský duch. Takže to je jenom na doplnění.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vezmu to postupně. Nejdřív reakce na vystoupení pana poslance Juránka. Ano, zástupce Komory pojišťovacích zprostředkovatelů se dostavil na rozpočtový výbor a vlastně měl tam určitý návrh v tom směru, aby registr vedl privátní subjekt. Nemám informace o tom, že by Česká národní banka měla požadavek na navýšení počtu úředníků. Ty jsou kompromisem, zbytek jsou spíše zpřesnění a technické věci.
Ještě fakticky pan poslanec Juránek.
Jedna je právě o těch profesních komorách. Já jsem to říkal už předtím v tom, o čem jsem mluvil. Teď bude muset, byť v menší míře, tady toto činit. To znamená, určitě tam pracovní náročnost vzniká, a proto je zapotřebí hledat tuto věc a ta komora by to jako taková vyřešila.
Děkuji. To bylo poslední vystoupení v rozpravě. Zeptám se na závěrečná slova. Prosím pana zpravodaje, aby nám navrhl postup hlasování, to znamená proceduru.
Všechny tyto návrhy udělat jedním hlasováním. Dobře, tak přečtu celou proceduru. Ano. Jedním hlasováním.
Výzva byla ukončena 2. března a sešlo se nám celkem 8 návrhů. V tomto případě obsazujeme jedno místo a já v souladu s usnesením číslo 70 volební komise mohu konstatovat, že vám jsou navrženi tito kandidáti: Michal Jankovec, Tomáš Němeček a Vlastimil Venclík. Opět s návrhem na tajnou dvoukolovou volbu a s mojí prosbou o otevření rozpravy.
Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Děkuji vám. Jsou přerušeny body 92 až 97 pro provedení tajné volby. Čili do 13.10 se vydávají hlasovací lístky. Ve 13 hodin, pokud členové organizačního výboru dostanou přednost při odevzdávání lístků, tak ve 13 hodin se může sejít organizační výbor.
Hezké dopoledne.
A protože přece musíme všichni vědět, že obnovitelné zdroje v současné chvíli mrzačí celý ten cenový systém v energetice. Ty obrovské dotace v řádu 40 mld. korun ročně prostě tu energetiku staví do úplně absurdního postavení z hlediska cen. A prostě u toho uhlí v našem bytostném zájmu musíme zůstat. A nemůžeme si sami sobě dělat problémy. Sami sobě stavět bariéry k využívání toho nejpřirozenějšího zdroje, který u nás máme, to jest tedy k využívání hnědého uhlí.
Děkuji. Prosím pana poslance Munzara a potom pan poslanec Ferjenčík - stále faktické poznámky.
Já bych podepsal skoro každou větu, kterou jste tady před chvilinkou řekl, ale právě proto nechápu, proč jste přišli s tímto pozměňujícím návrhem, protože tento pozměňující návrh nám ty cesty a tu rozumnou možnost rozhodovat podle našich potřeb v České republice uzavírá.
Děkuji.
Já jenom v rychlosti. Možná jsme to s panem Munzarem měli komunikovat v rámci podvýboru. Nicméně když se podívám na výčet těch zdrojů, kterých by se to dotklo, aniž by se musely modernizovat, tak skutečně jich je hrstka. A teď to nebudu sčítat, ty jednotlivé výkony.
Pan poslanec Zahradník, také faktická poznámka.
Tam je třeba hledat tu příčinu. A jak kdo hlasoval, se dá najít v záznamech o jednání Sněmovny. Německo začíná přehodnocovat ten svůj fatální čin, který udělalo odmítnutím jaderné energetiky a založením své energetické soustavy na obnovitelných zdrojích, tak nepředvídatelných, a na závislosti na ruském plynu. Čili my musíme chránit naše vlastní zájmy a nesmíme odmítat uhelnou energetiku.
Žádné další faktické poznámky nemám, takže prosím pana poslance Munzara, který je řádně přihlášen.
Děkuji.
Pan předseda Sněmovny neodmazal vaše jméno. Takže se omlouvám ještě jednou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych reagovat na svoje předřečníky, ale pouze krátce. Jednak tady bylo několikrát zmíněno, že uhelná energetika není výrazným znečišťovatelem ovzduší. Já bych ráda na to reagovala faktickými čísly, která byla zveřejněna ve zprávě o stavu životního prostředí, v poslední zprávě, kterou zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí. Opravdu to nelze bagatelizovat. Pak bych jenom ještě krátce reagovala na tady nějaké poznámky o tmě v Čechách. Chtěla bych říct, že Česká republika je šestým největším vývozcem elektrické energie na světě, a to v absolutních číslech. Nám opravdu jako tma nehrozí. A třetí věc, kterou bych vám chtěla říct a s kterou bych se chtěla podělit. Já obecně vůbec nemám nic proti výjimkám. Ale já mám vážnou obavu, a když jsme toto téma diskutovali v pirátské straně, tak jsme se shodli na tom, že udělování výjimek v Čechách speciálně u energetiky a u znečištění ovzduší nemá dobrou tradici. A myslím, že v mnoha případech určitě to opodstatnění těch výjimek je diskutabilní. V roce 2016 vstoupila v účinnost směrnice o průmyslových emisích, která stanovila nové emisní limity pro elektrárny, teplárny a další velké zdroje znečištění. Některé země, a byla mezi nimi i Česká republika, si v Bruselu vymohly, že pro některé znečišťovatele na jejich území budou nové limity platit až od roku 2020, tedy se čtyřletým zpožděním.
Pan ministr se určitě chystá vystoupit s tím, jak účinný je právě v boji proti těm znečisťovatelům, těm uživatelům kotlů první, druhé třídy nebo těch nějakých podomácku vyrobených, právě ten paragraf umožňující kontroly kotlů v domácnosti. Myslím, že ten verdikt také byl ovlivněn tím, že ono vlastně k těm kontrolám, k tomu vnikání nedochází. Nevím ale, proč musí být v našem zákoně taková drakonická možnost vstoupit bez souhlasu občana do jeho obydlí. To je velmi nebezpečné. Vím, že jak ministerstvo, tak i výbor k tomu mému návrhu zaujaly nedoporučující stanovisko.
Teď tu máme faktickou poznámku paní poslankyně Balcarové. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. My jsme ten pozměňovací návrh stáhli, takže o něm se ani hlasovat nedá. Takže tak ten návrh byl, ale stáhli jsme ho.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak jsem se chtěl zeptat - aby ten deklarovaný cíl předkládané novely mohl být naplněn, je třeba změnit tuto normu. Neříkám, že se nemýlím, ale chtěl bych na to znát odpověď. Pan ministr to už vlastně na začátku řekl.
Já nevím , kam jste to nosil, komu jste to nosil a co jste s tím provedl. Je to úplně směšné. To je všechno, co k tomu řeknu.
Ale v tomto případě ten zákon na to potřeba není. Takže je potřeba to jenom načíst a zjistíte, že malých a středních podnikatelů se to netýká.
A úplně vážně, pane poslanče. A to vím, že jste neměl odvahu. A pokud jste přesvědčen, že máte pravdu, tak to ocitujte přesně, ukažte nám to černé na bílém. Ale není to pravda bohužel. Ale není to tak. Tak tady neříkejte někomu, že se jich to netýká, když to prostě není pravda.
Nyní v rozpravě vystoupí paní ministryně Schillerová.
Jsem ráda, děkuji panu senátoru Štohlovi za to, že jsem se dozvěděla nyní na půdě Poslanecké sněmovny před chvílí, co je vlastně důvodem vrácení zákona Senátu. Byly tam tři zásadní body, když bych ten poměrně krátký stenozáznam měla shrnout. První tvrzení, které zaznělo na půdě Senátu: Vyvrátím toto tvrzení, protože směrnice DAC 5 upravuje jen a pouze daňovou problematiku a explicitně požaduje, aby vybrané údaje, které jsou dosud sbírány pro boj proti praní špinavých peněz, byly nově poskytnuty pro daňové účely. Tento posun není dílem vlády nebo Ministerstva financí, ale jedná se o ideu evropského zákonodárce. To je přece legitimní požadavek. Druhá věc, která zazněla na půdě Senátu. Moje reakce. To vyplývá z daňového řádu. Obce při správě poplatků už dnes, protože jsou v pozici správce daně, tak mají stejné procesní pravomoci jako kterýkoli jiný správce daně a mohou vyžadovat úplně stejné informace od třetích osob, typicky od bank, pokud jsou pro správu daní potřebné. To je to podstatné: pokud jsou potřebné. Vzpomeňte si, že jsem tady vysvětlovala, že pokud se vyžadují tyto informace, musí být vydána výzva. Ta výzva má charakter rozhodnutí, dělala jsem to roky. Konec citace ze směrnice. Ještě malé zamyšlení na závěr. Proč jsme u finančních institucí šli nad rámec? Nicméně víte, že jsem podporovala pozměňovací návrh pana předsedy Michálka, nicméně ta úprava dnes je taková, že co se týče profesních komor, máme tam úzké hrdlo. Informace se budou poskytovat jenom mezi Generálním finančním ředitelstvím a orgánem komory, a máme tam vlastně naprosto jenom striktní implementaci. U finančních institucí není důvodu. Za prvé profesní komory, těch dotazů bývá jako šafránu. Proto je možné zatížit to úzké hrdlo.
Nyní prosím pana ministra Vojtěcha, a než dorazí ke stolku, přečtu nějaké omluvenky. Prosím, pane ministře, faktická poznámka.
A myslím si, že nikoliv. Takže to je první věc. Pokud jde o ty oddělené prostory, a někdy se často argumentuje Rakouskem.
Také děkuji.
Ještě jednou, dámy a pánové, kolegové, kolegyně. A můžou si tomu říkat v jakékoliv agentuře reprezentační průzkum, jaký chtějí. Hlouposti. A já vám řeknu jednu z nich. Vy si jako kuřák můžete zapálit na restaurační zahrádce pod deštníkem a pod pergolou nemůžete. Jako promiňte mně, ale zapojme selský rozum! To je prostě hovadina! A takových maličkostí je tam více. Co se týče vaší návštěvy ve Vídni, věřte mi, já to mám z Brna kousek, já vás tam rád taky vezmu, doporučím. Obrácený gard. A jak vy říkáte, že tam máte posuvné dveře, máte pravdu. A oni tam mají dvě zařízení, která odfukují ten dým od toho, když se ty dveře otevřou.
Tak já také děkuji. Nyní pan poslanec Vyzula s faktickou poznámkou.
Pane předsedající, děkuji. Je škoda, že jsme se dostali k této problematice tak pozdě a že vlastně nemůžeme plně rozvinout všechny svoje schopnosti a poznámky a nemůžeme připomínkovat tak, jak bychom chtěli. Prostě je to škoda. Bohužel je to přerušované. Já jenom pár věcí, čas utíká. Prosím vás, k panu poslanci Veselému prostřednictvím pana předsedajícího, který mluví o tom, že to není o zdraví. Dále pokud se týká pana poslance Nachera prostřednictvím pana předsedajícího. Mluví o tom, že když to bude omezení kouření, tak bude všemi možnými prostředky pro. Ale prosím vás, my nemluvíme tady o absolutním zákazu kouření! To je zákaz kouření v určitých prostorách, kde je absolutní, ale jinak my nezakazujeme kouření. To znamená, že to je omezení kouření. Potom k panu poslanci Onderkovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Pan poslanec Onderka, nevím, jak je to teď, nechci mu křivdit, ale ještě přednedávnem jsem si ho bez cigarety nedokázal představit.
Já také děkuji. Pan poslanec Nacher je ještě přihlášen s faktickou poznámkou a pak se třeba dostaneme k rozpravě.
Já si pamatuju, že když se obhajovala ta původní norma, tak jako jeden z příkladů se uvádělo Rakousko. Teď Rakousko vzalo zpátečku a teď najednou Rakousko zase vhodný příklad není. Tak buď ty příklady bere, a pak to bere se vším všudy. Vy jste přesunuli ty kuřáky, kde nebyli vidět, tam, kde jsou vidět. To je o tom zdravém selském rozumu. Pobavte se tady v centru Prahy se všemi, co bydlí nad těmi restauracemi a kavárnami, jak jim tam čadí. Takže já jenom nabádám: Vraťme to zpátky, používejme zdravý selský rozum!
Je to faktická poznámka právě na pana poslance Nachera, který zde zmínil Rakousko. Nicméně určitě vám neuniklo, že před několika dny nebo týdny byl v Rakousku uplatněn zákaz kouření v autech. A to je, myslím si, velký zásah do svobody člověka. My jsme to také měli tenkrát v tom návrhu, dokonce ve dvou pozměňovacích návrzích to bylo, a neprošlo to. V Rakousku to prošlo!
Já také děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Bendu jako navrhovatele.
Děkuji. Opět jsme se dostali do fáze, kdy běží diskuse o tom, jestli kouření škodí, nebo neškodí, a ne o tom, co my jsme předložili.
Prosím, máte slovo.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl připomenout jeden fakt, který je zde v těch projevech opomíjen. Vláda vládne bez důvěry a vládne v demisi. Reprezentuje 78 poslanců této Poslanecké sněmovny, to znamená klub ANO. A pokud sem přichází nějaký vládní návrh, tak nenechme se mýlit, pořád je to jenom návrh hnutí ANO. Je za hranou, myslím si, k jakým personálním změnám ve státní správě vláda v demisi přistoupila. Kolik lidí muselo opustit své pozice ať už pod tlakem, nebo dobrovolně, to už se zpátky nedozvíme. Ale ty případy, těch je více, než by mělo, a v bezpečnostní oblasti je to skutečně až za hranou. Je to situace, kdy tady slyšíme od jednotlivých ministrů za hnutí ANO z vlády v demisi, jak je zákon, pro který hnutí ANO hlasovalo, vlastně celý úplně špatný. Od nejvyšších představitelů státní správy až po tu nejnižší. A já vám řeknu, co tam zůstává. A to, že už ho předkládat nemusí, to přinesl tento zákon o státní službě.
Děkuji. Pan poslanec Pavel Plzák.
To nepřinesl tento zákon o státní službě.
Děkuji, pane poslanče.